Od ledna 2018 například nemohou investiční zprostředkovatelé nabízet dluhopisy bez prospektu, tedy informačního dokumentu schváleného Českou národní bankou. Je to navrženo především z důvodu snazší dohledatelnosti emisí a zvýšení transparentnosti emise. Důvodem je zejména to, aby investoři nebyli uvedeni v omyl, že schválení prospektu znamená dohled či garanci České národní banky. Česká národní banka vydala v březnu 2019 dohledový benchmark, kterým dále reguluje nabízení dluhopisů drobným investorům.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím. Prosím, pane poslanče.
Jaké byly důvody odvolání předsedy představenstva OKD?
Děkuji.
OKD tím pádem v současnosti trpí výrazným poklesem cen černého uhlí a zároveň nízkou produktivitou s vysokými fixními náklady a z těchto důvodů je extrémně citlivé na změnu cen.
Já spíš nerozumím tomu, proč byl tedy předseda představenstva OKD odvolán na základě toho, že se snížila cena uhlí.
Jak jsem řekla, byla jsem o tom informována. Nebylo to na žádný můj pokyn, jestli mě k tomu tlačíte. Za to by určitě těžko bylo někoho vinit. Je to potřeba řešit.
Děkuji.
Děkuji za slovo. V tuto chvíli pořád ještě vyhlášeno nebylo. Takže jsem se chtěla zeptat pana ministra, jak v tomto ministerstvo bude dále postupovat.
Správnost vyšetřovacích postupů policie má ze zákona dozorovat státní zastupitelství. Státní zastupitelství má čtyři stupně a každý má svoje vedoucí. Svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod. Za dodržování zákonů státními zástupci má plnou odpovědnost nejvyšší státní zástupce dr. Pavel Zeman, který si neplní svoje zákonné povinnosti za účelem chránit a podporovat nezákonný úřední postup. Zcela vědomě jedná ve prospěch pachatelů závažné majetkové trestné činnosti i organizovaného zločinu a umožňuje jim v trestném jednání pokračovat. Prokazatelné nezákonné úřední postupy uvádíme v konkrétních případech, stejně jako nemožnost domoci se svých práv a spravedlnosti. V uvedeném jednání nenalezla policie porušení zákona. Svým nezákonným jednáním poskytl ochranu pachatelům majetkové trestné činnosti a umožnil jim v trestném jednání pokračovat. Současně poskytl ochranu podvodu a zneužití pravomoci své kolegyni, která tak mohla i přes závažné trestné jednání postoupit do funkce krajské státní zástupkyně a následně se stala soudkyní krajského soudu. Policejnímu vyšetřovateli i státnímu zastupitelství byly opakovaně předloženy nezpochybnitelné důkazy o podvodu exekutora a soudního znalce, ale porušení zákona nebylo nalezeno. Kopie důkazů nebudu číst. Velký psychický teror se nedá ani popsat. V důsledku vědomého protiústavního a trestného jednání státních zaměstnanců českého právního systému pokračuje exekuce i na část starobního důchodu pro nezaviněné nedoplatky vůči státu.
V tomto duchu se ostatně vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který v loňském roce odmítl vyhovět požadavku na změnu rodného čísla vedenou snahou o změnu oficiálně vedeného údaje o pohlaví. My jako Ministerstvo vnitra jsme vystupovali pouze v roli místa připomínkového a uplatnili jsme připomínky, které jsou spíše technické.
Prosím.
Já nemám ani tak doplňující dotaz, ale já zdvihám tuto hozenou rukavici a zařadím to tedy na dopolední blok písemných interpelací na příští schůzi, ať se o tom můžeme pobavit na plénu.
Děkuji.
Vážený pane ministře, obracím se na vás ohledně kauzy kolem zavedení elektronické dálniční známky. Šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica na začátku ledna podepsal s firmou Asseco smlouvu, podle níž tato firma měla nový systém vyvinout a čtyři roky spravovat. Cenu Fond dohodl na 401 milionů korun. Cena a smlouva vzešla z uzavřeného výběrového řízení, kam fond přizval jen vybrané firmy. Nešlo tedy o klasickou otevřenou soutěž. Na výběru dodavatele bez otevřené soutěže se podílela firma, v níž působí manžel šéfky IT oddělení SFDI. Následná zakázka na zajištění distribuce dálničních známek by podle zadávací dokumentace měla státní kasu během následujících pěti let připravit o dalších 477 milionů, v případě prodloužení o dalších pět let by se částka vyšplhala na 926 milionů korun. Vážený pane ministře, po nástupu do funkce jste prohlásil, že elektronické známky budou od ledna 2021 zavedeny. A já se ptám, kolik bude celý projekt stát, kdo kdy a na koho podá premiérem avizované trestní oznámení. Máte informaci, proč se do soutěže o distributora nepřihlásila Česká pošta, stávající distributor? Řekl vám bývalý ministr Kremlík o tom, že mu byl nabídnut úplatek? A je to skutečně tak, že přechod na elektronické dálniční známky v tomto roce je závislý na bezpečnosti a kvalitě systému, který dobrovolně vytvořili IT vývojáři v rámci hackathonu? Jste si jistý, že řešení problémů máte ve svých rukou? Jejich motivací byla podle pana Vondráčka, který akci organizoval, naštvanost z toho, jak diletantsky stát postupoval.
Děkuji. To je skutečně velké množství otázek.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nováka zazněly některé velice zajímavé výroky o tom, že disponujete nějakými informacemi od zpravodajských služeb, ale i dalšími podezřeními. Dále bych od vás velice rád slyšel stanovisko k správní žalobě pana Nováka, kterou chce podat z důvodu údajně zpackané, a tedy neplatné výpovědi. Druhým argumentem je platnost zásady, že jakékoliv rozhodnutí orgánu veřejné moci musí být přezkoumatelné. Ale i kdyby toto odůvodnění pan Novák obdržel, chybí zde naplnění povinnosti zveřejnění. Děkuji vám za odpověď.
Než dám slovo dalšímu, seznámím vás s omluvenkami.
Děkuji za slovo. Případně kdy má dojít k vyhlášení výběrového řízení.
Děkuji.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Na úvod je nutno objektivně přiznat, že alespoň některé zlodějny, v dnešním vychytralém žargonu obhájců privatizace daň za demokratizaci společnosti, se dostaly až před soud. K těm nejkřiklavějším případům patří prodej Unipetrolu, OKD, Mostecké uhelné společnosti nebo Rakony. Opakovaná privatizace Unipetrolu, od roku 2005 součásti polské PKN Orlen, se dostala před soud i před vyšetřovací komise českého a polského parlamentu. Absence morálky některých byla více než zřejmá a ani dnes není nutno s tímto faktem nikterak polemizovat. A rozhodně se nejedná pouze o zaměstnanecké byty účelově přilepené k balíku OKD. A bohužel musím říci, že ani česká Sněmovna, která by měla být garantem spravedlnosti a rovnosti, pod vlivem právě těch, kteří byli za privatizační nepravosti minimálně politicky spoluzodpovědní, nedokázala zájmy svých občanů obhájit. Poslanecká sněmovna zcela lživě konstatovala, že vláda se při prodeji státních majetku žádných chyb nedopustila. Cituji: "Mne nemusíte přesvědčovat, bych nikdy nešel do politiky, kdyby tradiční demoblok fungoval a nenechal zdecimovat naše hospodářství. Tak já určitě nemám zájem tady něco tajit nebo něčemu bránit. Určitě ne." Konec citátu. Veřejnost velice dobře ví, které politické subjekty dnes disponují právě tím zděděným prokmotrovským a prokorupčním potenciálem. A tak v tomto ohledu již jen připomínka pro mladší generaci či některé úmyslné nepamětníky doby nedávno minulé. Ovšem i díky neuvěřitelné laxnosti našich úřadů, ptejme se, zda něco na někoho věděl či na koho z politiků byl napojen, doposud žije spokojeně, a to za peníze nás všech nikterak v podstatě nepotrestán na Bahamách. I tak, dámy a pánové, tedy může někdy vypadat realizace polistopadové spravedlnosti. Kuponová privatizace ale zasáhla naše státní hospodářství i jinak. Takto postižené podniky byly uměle donuceny se zadlužit u bank, ale přirozeně současně nebyly schopny splácet poskytnuté úvěry. A čekalo se jen na to, kdy se ocitnou ve vážných odbytových a výrobních potížích. Ostatně absence nezbytného silného právního rámce, a ptejme se, proč a kvůli komu jakoby náhodou chyběl, vedla k defraudacím všeho možného typu, tvrdí například i ekonom Jan Švejnar, mimo jiné exkandidát na prezidenta České republiky, jinak také ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. A dalším doprovodným a velice mazaně realizovaným aspektem té některými stále ještě nekriticky vychvalované privatizace, kromě toho tedy, že obrala všechny české občany o miliardy korun, bylo to, že kromě těchto krádeží státního majetku nedokázali lační pravicoví privatizéři vygenerovat, a to pro značnou část do té doby fungujících firem, schopného státního správce. Třetina takto manažersky zanedbaných podniků potom spadla do konkurzu a zcela přirozeně zkrachovala. A mnohé partaje je mají stále mezi sebou, či alespoň profitují z jejich hmotné či jiné podpory. Víte, dámy a pánové, ona ta doba totiž není ještě tak daleko časově vzdálená. Přitom, a již jsem to i zdůrazňoval, se jednalo o největší krádež majetku státu ve prospěch jednotlivců v dějinách naší země, a to napříč všemi politickými systémy. A to zcela bez diskuse. Pane premiére Babiši, jistě si sám dobře vzpomínáte, že pro příslušné usnesení číslo 653 hlasovalo 106 přítomných poslankyň a poslanců. Není proto možné celou kauzu odbýt dopisem předsedům poslaneckých klubů, že v podstatě nelze nic dělat, a přitom se populisticky nebo i trošku oportunisticky hlásit k nosné tezi, že skutečně ke krádežím v obrovském rozsahu během privatizačního procesu v 90. letech docházelo a náš stát byl některými skutečně oholen až na kost.
A chtěla bych říci jenom zase, pane předsedající, vám, že opatření obecné povahy způsobuje to, že doplatky z hmotné nouze nejsou vydávány. Takže bych byla ráda, kdybychom aspoň věděli, o čem mluvíme.
Nyní s přednostním právem vystoupí předseda klubu SPD Radim Fiala.
Další věc, kterou jsem chtěl říct - chápu vás, je to politika. Mimochodem, já jsem ji ještě neviděl, je to takový holub na střeše, ale pravděpodobně existuje a brzo ji uvidíme. Nicméně my jsme se aspoň pokusili s tím něco udělat. Ale já si dokážu představit, že pomocí těchto finančních prostředků jsme schopni například dostat ty děti do škol, ty, které tam nechodí. Jsme schopni zajistit spoustu dalších věcí, které dnes zajistit nemůžeme, protože na ně nemáme dostatek finančních prostředků a raději ty peníze dáváme lidem, kteří říkají, že se jim nevyplatí pracovat, protože stát se o ně dobře postará. Další věc, které jsem si všiml. Paní ministryně neustále říkala, že jde o obchod s chudobou. Já si to nemyslím. My jsme přece bojovali s obchodem s chudobou v době, kdy obchodníci pronajímali za neuvěřitelné peníze malé garsonky bez hygienických zařízení lidem, kteří prostě neměli své vlastní bydlení. Takže jenom tak na vysvětlenou.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, já se teď malinko zamyslím. Já si myslím, že je to problém a že by se s tím mělo něco dělat. A místo toho, abychom to společně řešili, tak tady vytahujeme jeden na druhého protichůdné argumenty. Prosím vás, udělejme jednu věc - dejme všem lidem zhruba stejné podmínky, ne aby to někdo zneužíval a někdo ne.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Bláha, zatím jediná faktická poznámka.
Protože samozřejmě vyprovokovala nějakou debatu a můžeme jít tou cestou dál. Já osobně bych vás chtěl poprosit, to téma je tak obrovsky široké, tak velice důležité, že je zbytečné se tady urážet, kdo co proč, něco si vyčítat, že někdo populisticky, někdo zase stranicky, někdo v rámci vládní garnitury. Já si myslím, že hoďme to za hlavu. Vždyť přece na exekucích jsme zatím dokázali, že jsme schopni spolu mluvit o problémech, že jsme schopni najít cesty a že jsme schopni ty cesty posouvat. Tak pojďme se domluvit, že ať už do dneska dopadne, nebo až se to bude hlasovat, jak, že prostě je potřeba, jestli přinese něco ministerstvo, tak v první řadě si všichni sednout, otevřít, říct svoje návrhy, říct svoje poznatky a na základě toho najít tu správnou cestu, kudy bychom měli jít a jak bychom to mohli nastavit.
Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Jistě se zde všichni shodneme, že dávky hmotné nouze by měly být prostředkem k překlenutí tíživé životní situace a k zajištění důstojného přežití těch, kteří jsou na ně momentálně odkázáni. V žádném případě však nemohou být způsobem snadného života pro ty, kteří se z nich rozhodli pohodlně žít na úkor nás všech. Přesto je žádoucí, aby výše dávek zajišťovala důstojný život. Musí být jejich vyplácení nastaveno tak, aby neodstraňovaly motivaci poctivě pracovat. Bohužel pro některé příjemce těchto dávek je motivace k poctivé práci tím posledním, čím by se chtěli nechat vzrušovat. Pokud známe případy, kdy jsou někteří příjemci těchto dávek na nich závislí i desítky let a prochází jim to, pak je v tomto systému něco nastaveno špatně.
Já bych chtěl pouze zdůraznit to, že toto jsou oblasti, které trápí většinou větší firmy a většinou déle podnikající. Takže jsem si vědom těch problémů velkých firem, ale to, co řešíme, jsou ty malé začínající firmičky.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se Radek Koten.
Děkuji, pane předsedající. To je také jeden z důvodů, proč mnozí z nás z našeho klubu jsou spolupředkladateli tohoto zákona. Skoro s každým vládním návrhem zákona, který se dotýká podnikatelského prostředí, vidíme zvyšování přísnosti a zmenšování tolerance vůči podnikatelům, posilování pravomoci státní správy, a to na úkor práv podnikatelů. Zítra budeme například projednávat daňový řád, který je toho esenciálním příkladem. A všechno tohle vede k vytváření atmosféry, která je vysloveně demotivační pro zakládání nových firem a rozvoj podnikání. Negativní atmosféra v podnikatelském prostředí a obavy z byrokracie vedou také k tomu, že mladí lidé mnohdy vyhledávají spíše zaměstnání, než aby se vydali na nelehkou cestu podnikání, a mnohdy jsou odrazeni hned na začátku. Takže tento návrh zákona vnímáme jako jeden z možných kroků, jak tento trend obrátit a jak odstranit některé překážky hned na začátku cesty, aby se lidé hned nevyděsili a nebyli, jak jsem řekl, odrazeni hned na začátku, ještě předtím, než začnou podnikat. Takže ty cíle zákona, zjednodušovat procesy, zjednodušovat lidem život, poskytovat lidem moderní služby, to jsou důvody, pod které jsme se mohli podepsat. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Připraven je stále Radek Koten.
Já musím říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dělá řadu opatření, a proto vznikl živnostenský balíček, a já vám tady můžu prezentovat to, co se třeba dočtete na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na jejich stránkách, okamžitě to je k nahlédnutí. Změny v zákonech jen dvakrát ročně - to jsme si tady odsouhlasili, sami jste to odmávali. To znamená, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají do pár zaměstnanců, nemusí hlásit na statistice vůbec nic. A vstřícnější stavební úřad - víte, že na tom pracujeme.
Nyní faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara.
Já bych chtěl zareagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Bláhu. Nezapomínejte, že předtím, za socialismu, tady svobodné podnikání nebylo. Vy jste díky tomu mohl začít podnikat.
Kolega Bláha se hlásí ještě k jedné faktické poznámce.
A to nic do té doby neudělalo, než jsem začal podnikat, takže já jsem začal podnikat úplně jednoduše. Nikdo mě nezdržoval, nic jsem nemusel řešit. V okamžiku, kdy přišla k moci ODS, tak mi to zakázali, že na to nemám kvalifikaci, že to dělat nemůžu. Když jsem začínal, tak po mně nechtěl nikdo vůbec nic. Absolutně nikdo vůbec nic! Jakmile přišla ódéeska, museli jsme všechno. Takže dneska napravujeme to, co vy jste pokřivili, a věřte tomu, že to trvá nejdéle. Vrátit ten stav do původního stavu bude trvat dalších 20 let, protože 20 let jste to tady totálně zabili.
Děkuji za slovo.
Nemám v úmyslu nějakým způsobem tady ubírat čas opozičním poslancům včetně nás, abychom mohli projednat naše návrhy, ale přesto bych rád, aby se nejpozději na jednání hospodářského výboru, na nejbližším zasedání, vyjasnily priority, zejména pokud jde o Ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti jaderné energetiky. To je jedna věc. Nechci k tomu využívat ani interpelace, protože to nepovažuji za potřebné, ale spíš bych apeloval na téma v hospodářském výboru. Nerad bych, aby pan premiér pana vicepremiéra přihnal k infarktu, proto nebudu dál tuto debatu prodlužovat.
Já vám děkuji.
Dobrý den, děkuji za slovo. Jak se budete věnovat tomu, aby se kolem Přerova nebo v Přerově dalo jezdit? Protože momentálně je to tam kompletně zablokováno náklaďáky. Jak hodláte vyřešit výkyvy financování Státního fondu dopravní infrastruktury? Pak přišel pan Kremlík, pak už ten okruh byl výrazně menší. Protože tohle si myslím, že jsou ty největší části, které tam máte. Tak abyste měl ještě dostatek času na to, abyste mohl kontrolovat, co vlastně připravují. Protože mi přijde zvláštní, že ministr zemědělství, který je pravděpodobně také ve střetu zájmů, podává za Českou republiku žalobu kvůli premiérovi, který je ve střetu zájmů.
Ještě jednou hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra na jednu věc a prosím, ať to nebere osobně, protože vím, že on za ni určitě nebude moci, a možná mi osvětlí, kdo za tu praxi, která se konala na Ministerstvu dopravy, mohl.
Děkuji. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura, poté pan ministr.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ale zpátky k tomu, proč jsem se vlastně přihlásil. Já vím, že ten bod bude vetován, mně to pan předseda Faltýnek oznámil, já to plně respektuji, nicméně tím se ten problém nevyřeší. Ale já rozumím, kde chybí argumenty, tak pak je obava z té debaty. Tomu docela rozumím. Já přesto navrhnu zařazení nového bodu, který by se jmenoval Situace v resortu dopravy. Tím motivem nejsou ani podivná vystoupení bývalého ministra, toho skvělého manažera, kterého přivedl do funkce Andrej Babiš. To není špatný manažerský výkon, v uvozovkách. Chtěl bych vidět tu pracovní smlouvu, kdo ji podepsal s panem Kremlíkem. Prezident republiky? Sám se sebou? Já fakt nevím. A to jen dokresluje ty zmatky, které tam jsou. My jsme se rozhodli jako občanští demokraté a nabízíme to kolegům z ostatních sněmovních stran, že zítra zorganizujeme exkurzi poslanců na Ministerstvo dopravy, abychom zjistili, jestli se tam vůbec pracuje. A pokud se pracuje, jestli vůbec mají zadání ti zaměstnanci Ministerstva dopravy. Poslouchal jsem pozorně první veřejná vystoupení pana ministra Havlíčka a mám pocit, že vyhrál volby a po osmi letech kritiky z opozice konečně usedl na to vytoužené křeslo. Hezký nástup opozičního politika - kdyby přišel z opozice. Já bych čekal, když už to myslí vážně, kdyby přišel na ten mikrofon a řekl: Dámy a pánové, dělali jsme to úplně blbě. Všichni moji předchůdci zklamali a já teď přicházím dělat pořádek. Ale tak to prostě není. Takže naší motivací není debatovat o jedné zpackané zakázce. Jen tak mimochodem, já jsem poslouchal pana ministra minulý týden v České televizi, kdy v té debatě vlastně řekl pod tlakem opozičních politiků: Ta zakázka proběhla podle zákonů, jsem si tím jistý. Dobře, pane vicepremiére, beru vás za slovo. Ale váš šéf, váš premiér, podává trestní oznámení. A to už mi hlava nebere.